Teď by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Lochman, nicméně podle mých informací není přítomen a je dohoda na změně zpravodaje, kterým by se měl stát Ivan Adamec. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovou změnu? Rovnou předávám slovo panu zpravodaji, panu poslanci Adamcovi.
Děkuji. Fakt to stojí za to. Padla tady spousta věcí z hlediska řekl bych obnovy našeho vozového parku. Děkuji za výzvu, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Jako další v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Petr Vrána.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zdůraznil některé důležité aspekty novely zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Předkladatel zde neshledává jinou variantu než přijetí zvláštního implementačního zákona. Vzhledem k tomu, že povinnost plynoucí z novely směrnice o čistých vozidlech bude veřejným zadavatelům a zadavatelům zadávajícím sektorovou veřejnou zakázku stanovena ve vztahu k určeným časovým obdobím, a nikoliv ve vztahu ke způsobu zadávání každé jednotlivé veřejné zakázky, jako tomu je podle současného znění směrnice o čistých vozidlech, nelze využít zmocnění k vydání nařízení vlády, obsažené v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
Navrhovatel požádal, aby
V tuhle chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili s přednostním právem pan předseda Michálek, kterého poprosím.
Děkuji za slovo.
Ten projekt je samozřejmě zásadní. Je ambiciózní, jak už tady říkal pan ministr. Máme nástroje, pokud už je máme a fungují, tak jsou uživatelsky velmi nepřívětivé. To nebylo připraveno, muselo se to prodlužovat. Elektronická občanka - tak to je táhnoucí se průšvih, zatímco jsme nechali vyrobit speciální elektronické občanky s čipy, na které je možné nahrát elektronický podpis... Zrovna dneska jsem měl schůzku se třemi vysoce postavenými úředníky, ptal jsem se jich, kdo to používá - nikdo z nich to nepoužívá. Takže já si občas připadám jako endemit, když mám elektronickou občanku s elektronickým podpisem. Skutečně, berme to jako náš nadstranický společný zájem. Chápu, že byl covid, že teď je válka, je spousta dalších záležitostí, ale digitalizace musí zůstat naší dlouhodobou prioritou.
Vytvářejí se komplexní eDokumenty a eSbírky. Je to skutečně věc, kterou nelze vytrhnout, a to číslo jako takové by nemuselo být přesné a mohlo by být zavádějící. Já jsem si chtěl odpustit politické komentáře, protože abych byl korektní, ony by spíše směřovaly k té politické straně, která už teď v Poslanecké sněmovně nesedí. Nicméně zodpovědnost nese celá vláda.
Toto je jenom jeden úzký segment. Stačilo to jednoduše napsat. Tam nebylo poznat, kdo je z koalice, kdo je z opozice. Tam byl jednotný postup. Já chápu, že je to složité, nicméně je nutné se posunout dál.
Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit? Návrh usnesení je tedy následující: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 201 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji tímto hlasování. Kdo je pro. Paní zpravodajka? V tomto případě můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti?
Rovněž předkladatel neshledává nikterak nesystematickým zařazovat novou transpoziční právní úpravu do zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť ten je normou procesní a mají v něm být obsažena obecná pravidla o zadávání veřejných zakázek.
Nicméně během projednávání byl z návrhu změnového zákona z procesních důvodů vypuštěn a následně připravená samostatná novelizace jednacího řádu Senátu nestihla být v minulém volebním období projednána Poslaneckou sněmovnou. Navržené změny zohledňují skutečnost, že pozměňovací návrhy budou existovat pouze v elektronické podobě. Nicméně je explicitně stanoveno, že v podrobné rozpravě k návrhu senátního návrhu zákona lze podávat pouze odůvodněné pozměňovací návrhy. Nahrazením slova "písařských" slovem "písemných" se sjednocuje používání tohoto pojmu v jednacím řádu Senátu. Dojde ke zpřesnění procesního postupu v situacích, kdy se jedná o hlasování o pozměňovacích návrzích, které toliko formálně opravují legislativně technické, gramatické a písmenné chyby. V těchto situacích je legitimní, že hlasování o návrzích tohoto typu může být provedeno bez přerušení jednání Senátu. Tato povinnost se také použije na pozměňovací návrhy, respektive mezinárodní smlouvy, které se předkládají Senátu. Obdobnou úpravu obsahuje rovněž jednací řád Poslanecké sněmovny. Prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů bude povinné vytvářet návrhy, které obsahují samotný text návrhu zákona, návrhu zákonného opatření Senátu a návrhu senátního návrhu zákona, jejich změnu či odůvodnění. Návrh předpokládá, že tento systém bude propojen s informačním systémem Senátu, který bude sloužit k distribuci autorizované verze jednotlivých návrhů senátorů a jejich zveřejnění. Návrh by měl zaručit, aby senátoři v různých fázích jednání měli vždy přístup k aktuálním zněním zákonů. Provedení aktualizace textu právního předpisu je svěřováno předsedovi Senátu z důvodu jeho specifické role v legislativním procesu. S ohledem na rozsah svěřované působnosti a požadavky na specifickou odbornost pro její výkon není možné, aby tuto působnost vykonával předseda Senátu sám. Z tohoto důvodu se podtrhuje součinnost role Kanceláře Senátu. V důvodové zprávě je uvedeno, že hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky je popsán v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Naléhavost změn jednacího řádu Senátu odůvodnil již probíhající elektronizaci legislativního procesu. S ohledem na pokračující práce na vývoji systému eLegislativa považuji za nezbytné zafixovat právní úpravu legislativního procesu v Senátu, aby mohla být promítnuta do tohoto systému. Děkuji těm, kteří poslouchali, za pozornost.
Dobrý den. Tento návrh zákona tedy zajistí, že bude novelizován jednací řád Senátu tak, aby odpovídal již přijaté legislativě. Současná praxe postrádá moderní nástroj tvorby a projednávání návrhů právních předpisů, který by byl založen na využívání přesných dat o textu právních předpisů v úplném znění.
A teď už přichází na řadu paní poslankyně Pošarová. Nacházíme se v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Motivací tohoto posunutí je dokončení části elektronického legislativního procesu eLegislativa. Realizace eLegislativy byla v roce 2021 negativně ovlivněna řadou vnějších faktorů, hlavně limitovanými kapacitami partnerských institucí a pracností zbývajících částí integračních prací. Zároveň je třeba ještě v rámci realizace projektu eSbírka a eLegislativa tyto rozšířit o změnové požadavky či doplňující funkcionality, které byly identifikovány v průběhu analytických jednání s partnery projektu. Jejich cílem je řešení eLegislativy dále doplnit tak, aby byl v maximální míře usnadněn přechod od aktuální podoby legislativní práce k práci v prostředí elektronického legislativního procesu, a je také potřeba, aby eLegislativa vstoupila do ověřovacího provozu a do fáze školení uživatelů.
Oproti předchozímu tisku 201 musím poctivě přiznat, je navíc uvedeno, že samotný časový posun dokončení projektu eSbírka a eLegislativa a existence ověřovacího provozu nezvyšuje podstatně realizační nebo provozní náklady systému. V této souvislosti lze očekávat náklady cca 15 milionů korun ročně. V tomto případě se navrhovatel snažil o naplnění povinného obsahu důvodové zprávy, nicméně odkaz na nějaké jiné nespecifikované volební období Sněmovny není v pořádku. Připomenu opět, promiňte mi, že čtu veškeré důvodové zprávy, když jsem zpravodaj a chci vás objektivně o stavu předpisu informovat. Dovoluji si tajně doufat, že tento můj projev přiměje někoho číst důvodové zprávy s ohledem na posouzení, zda jsou v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Možná se zde nabízí možnost využití politických náměstků pro kontrolu důvodových zpráv. Přes toto za mě dost neobvyklé pochybení si dovoluji být konstruktivní, a jak jsem se již vyjádřila při důvodové zprávě, podporuji vyslovení souhlasu s návrhem v prvém čtení a děkuji za zajímavou rozpravu všem zúčastněným a jsem ráda, že jsem se dozvěděla, že kolega Jakub Michálek je endemit.
Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Teď je prostor pro závěrečná slova. Pan ministr.
Jak jsem cítil, tak je tady obrovitánská shoda a vůle mezi opozicí i vládní koalicí. Opozice tlačí digitalizaci, to je dobře, vládní koalice to má ve svém programovém prohlášení a poslanci to evidentně také tlačí, takže si myslím, že ten tlak na Ministerstvo vnitra bude takový, že mu samozřejmě nemůžeme žádným způsobem odolávat. Děkuji a také děkuji za zajímavou rozpravu.
Děkuji za závěrečné slovo panu ministrovi. Chápu, že paní zpravodajka mínila tím závěrečným slovem vystoupení na konci obecné rozpravy. Dovolte, abych přednesl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 202 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Ano, eviduji vaši žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Upozorňuji, že jsem i zagongoval, čili kolegové mají prostor vrátit se do sálu.
Děkuji. Vidím zde jedno přednostní přihlášení. Vidím zde ještě další přednostní právo, paní místopředsedkyně Vildumetzová. Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych znovu chtěla požádat o zařazení bodu Předložení strategie zvládání uprchlické vlny, protože tato strategie není, tato strategie neexistuje.
Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda vlády Rakušan. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za druhé, my jsme hlasovali pro zařazení projednání strategického dokumentu na tuto schůzi. Tedy můj příslib, že ten bod bude zařazen na tuto schůzi Poslanecké sněmovny, platí, tomu dostojíme. Neschovávám se, ale jedu na bilaterální jednání s německou ministryní vnitra. Odjíždím dnes odpoledne do Berlína, zítra dopoledne mám ještě navazující pracovní program v Berlíně, nemohl bych během zítřejšího zasedání tedy logicky tento dokument osobně tady odprezentovat a vysvětlit, a myslím si, že moje přítomnost u tohoto materiálu je žádoucí. Prosím vás, spokojte se s příslibem, že na této schůzi bude tento materiál zařazen.
Ano, je zde ještě jedno přání na přednostní vystoupení.
Já ještě děkuji za slovo. Určitě chápu, že pokud má takové jednání - to znamená, ani zítra nebudete přítomen? Zítra ještě dopoledne nebudete.
Pan místopředseda vlády chce ještě vystoupit.
My se pokusíme v rámci jednání předsedů koaličních poslaneckých klubů přijít s vhodným termínem na zařazení tohoto bodu.
Děkuji. Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit? Jedná se o celostátní referendum.
Do té doby hlasovat nemůžeme, takže bychom se měli rozejít před interpelacemi a po interpelacích se již nescházet. Je to sdělení i pro pana předsedajícího, že je zbytečné, abychom se tady v 18 hodin setkávali, a bral jsem si jenom pauzu. Děkuji.
Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nevidím tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat. Projednávání tohoto bodu končím. Než přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání, dovolím si přečíst omluvy. Přikročíme k dalšímu bodu našeho schváleného programu, což je bod číslo
Zákon však stanoví i výjimky, a to veškeré, které bylo možné v souladu se směrnicí stanovit. U těžkých užitkových vozidel je vytvořena prostřednictvím stanovených alternativních paliv. Definice nízkoemisního vozidla tudíž v této kategorii vozidel následně nesplní například CNG vozidla.
V tuto chvíli by to tedy bylo v opozičním okénku od 18 hodin. Zahajuji hlasování.
Děkuji mnohokrát za slovo. Pro jediného navrženého kandidáta Jana Hrnčíře bylo odevzdáno 81 hlasů. Druhá ze včera proběhlých voleb měla výsledky následující. Jedná se o Dostáváme se k výsledkům třetí včera proběhlé volby Poslední ze včera proběhlých voleb: Pro jednotlivé navržené kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: pro kandidáta Romana Kubíčka odevzdáno 82 hlasů, pro kandidátku Simeonu Zikmundovou odevzdáno 84 hlasů. Tolik k výsledkům voleb. Z pověření předsedy volební komise Ing. Tolik za volební komisi. Děkuji vám za pozornost.
Jen upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji vám, pane místopředsedo. Cílem návrhu zákona je na úrovni Senátu právně zakotvit elektronizaci legislativního procesu, která je realizována prostřednictvím projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Předložený návrh obsahuje změny související s elektronizací legislativního procesu, zavedením nové terminologie a dále také povinností předkládat k návrhům právních předpisů přehled veřejnoprávních povinností. Úpravy jednacího řádu Senátu vzhledem k odlišné hlasovací proceduře byly vyčleněny do samostatného návrhu, nicméně tento návrh nebyl v minulém volebním období bohužel projednán. S ohledem na pokročilý čas práce na projektu je třeba, aby právní úprava byla zakotvena do právního řádu co nejdříve. Navrhuje se proto, jak jste již zmínil, pane místopředsedo, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost a jsem připraven na diskusi.
Děkuji.
Děkuji, vážený pane předsedající. Jedná se o základ právní úpravy umožňující realizovat komplexní elektronizaci a modernizaci tvorby vyhlašování právních předpisů.
To je první skupina. Takových stáží se realizují tisíce v nejrůznějších institucích v zahraničí a mají všechny stejné podmínky. Všechny ty podmínky byly nastavovány během minulého roku a ti stipendisté by měli mít v zásadě všichni jasno v tom, do čeho jdou. Takže to je moje odpověď.
Je evidentní zájem o doplňující otázku.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně dopřesním tyto své otázky na pana ministra Lipavského.
To možná stojí za pozornost.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
Je to tedy nový institut, který se nám objevil v terénu. Takový mladý dospělý musí mít vypracovaný individuální plán a musí poskytovat součinnost sociálnímu kurátorovi. A kde je problém? Proto se ptám, jakým způsobem je zmíněná podpora zajišťována, zda existuje nějaká metodika či instrukce pro sociální kurátory, jak mají intenzivní podporu pro mladého dospělého zajistit a jakým způsobem jsou sami mladí dospělí o této možnosti informováni.
Poprosím o dodržování času. Děkuji za příspěvek. Další na řadě je pan poslanec Lubomír Brož. Přistoupíme tedy k jeho interpelaci mířené na pana ministra financí.
Vážený pane ministře, nacházíme se v poměrně složité ekonomické situaci, která zasáhne nejen fyzické osoby, ale samozřejmě i fyzické podnikající osoby a pochopitelně také právnické osoby.
Pokud jde o to, co děláme pro občany, tak vám tady jenom chci připomenout několik konkrétních kroků. Je to v zákoně o ochraně ovzduší. Vláda tím chce ulehčit domácnostem, na které dopadá inflace a růst cen.
Nyní se zeptám paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Děkuji za dodržení času a poprosím o odpověď předsedu vlády, pana Petra Fialu. Pane premiére, máte slovo.
Chci ještě k tomu dodat, že je možné získat na základě rozhodnutí vlády až 95 % dotace na výměnu kotle. Dále jsme udělali to, že jsme upravili podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Všechna tato opatření, která jsme udělali, jsou zaměřena sociálně citlivě. Dotaci bude možné čerpat na základě zálohových faktur.
V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se Radek Koten.
Vážený pane premiére, obrací se na mě občané naší republiky, kteří mají obavu, že budou perzekvováni, pokud budou veřejně uvádět informace na různá témata. Ještě mám jeden dotaz. Jakým způsobem bude postižen ten, kdo bude zakazovat dezinformace a trestat jejich původce a šiřitele, pokud se během určité doby ukáže, že dezinformace se stala pravdivou informací? Děkuji za odpověď.
Pane premiére, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych tady citoval odborníky, abychom všichni věděli, o čem mluvíme a co ta dezinformace vlastně je. Myslím, že se nikdo tak, jak jsem to vyložil, nemusí bát, že bude někde trestán, nebo jak jste to v té otázce formuloval. O to tady nejde. Jde ale o to, abychom měli v rámci strategické komunikace a boje s hybridními hrozbami rozumné nástroje k tomu, abychom se mohli dezinformacím bránit. V souboji s dezinformacemi nejsme sami. Evropská komise vyzvala k zamezení přístupu k ruským propagandistickým a dezinformačním prostředkům, jako je Sputnik nebo RT, což se vlastně děje. Je potřeba v této věci postoupit dál. Vláda nemůže, nechce a nebude zakazovat svobodu slova, nic takového dělat nebudeme. Vládě nevadí -samozřejmě, vítáme to - kritická žurnalistika, svobodné vyjadřování názorů, média, která nesouhlasí s vládní politikou, nic takového nám nevadí.